Vypořádání fyzickým osobám, obcím i kraji za problémy způsobené výbuchy pomůže vrátit se do pokojného života celému regionu, který byl touto mimořádnou událostí dotčen. A věřím tomu, že bude přijat, že jako Poslanecká sněmovna tento zákon všichni podpoříme.
Kdo je proti? Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance...
Děkuji za slovo. Návrh změn zní: Tak to je vše, doufám, že to je každému hned jasné.
Pan předseda, pan zpravodaj?
Ale vracím se zpátky. To tady není na stole. Tady na stole je jenom, a já to říkám, skutečně jenom symbolické ocenění té jedné části toho, co moje žena dělala, a to je, že se starala o výchovu našich dětí. A já vás moc prosím, aby se ten rozdíl v důchodu mezi mnou a mojí ženou snížil.
Děkuji vám, vážený pane předsedající. To je ten návrh, který jsme tady předložili my jako lidovci opakovaně a dnes také i nově sociální demokracií. V tom rozhovoru pro Lidové noviny a dále pro ta další média, která to přetiskla, se jasně hlásí k tomu, že je potřeba, aby se tento princip tady zavedl, aby se to uplatnilo. A je potřeba posílit v našem důchodovém systému mezigenerační sounáležitost. I když ten návrh dneska s vysokou pravděpodobností nebude mít tady většinovou podporu, je potřeba se k němu vrátit v budoucnu. Takže i na tyto návrhy, které tam jsou, bych chtěl poukázat a poprosit vás, pokud opravdu chceme pomoci lidem, kteří tu pomoc potřebují a propadají se nám sociálním sítem české společnosti, abychom zvážili podporu i těchto návrhů. Já tomu rozumím. Můžeme obviňovat slovenské poslankyně a poslance, že to udělali pozdě, ale udělali to. Ale tento návrh není o trestání, tento návrh je pouze o narovnání sociální nespravedlnosti, a lepší pozdě než vůbec.
Vám, kolegyně, kolegové, děkuji za důvěru. Já z pozice zpravodaje bych snad dodal, že ten návrh byl rozeslán poslancům 10. 6. tohoto roku a byl projednán vládou. Tolik tedy moje zpravodajská zpráva.
Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážený člene vlády, milé kolegyně, kolegové. Jenom malinko ke genezi tohoto tisku. My jsme očekávali, a myslím si, že jsme právem očekávali, že v tomto volebním období konečně přijde ta tolik očekávaná velká novela zákona o sociálních službách. Mě to mrzí. Ministerstvo práce a sociálních věcí má zřejmě jiné priority, ale jsem rád, že alespoň teď v tuto chvíli se snažíme - a je potřeba to brát, že hasíme požár, protože tato novela není tou velkou novelou - ale že se snažíme zajistit větší stabilitu ve financování pobytových služeb. V podstatě druhým krokem k tomu bude skutečně snížení té dotace na sociální služby pro pobytová zařízení, ale pro ta pobytová zařízení to financování přes příspěvek na péči ve III. a IV. stupni znamená větší stabilitu. Oni nemusejí potom čekat na každoroční politické rozhodnutí vlády, jak nastaví dotace na další rok. Některé kroky se i v tomto volebním období udály, ale abychom si nalili čistého vína. Jestliže se za posledních osm let zlepšila péče o lidi v domácím prostředí, tak to není zdaleka jenom z toho, co se událo tady v Poslanecké sněmovně, ale velkou snahu v tomto projevily kraje, města a také spousta neziskových organizací. My jsme skutečně měli sadu dalších opatření, která je potřeba udělat. Je potřeba individualizovat příspěvek na péči pro lidi v domácím prostředí. To je krok, který se v tomto volebním období nepodařil, a pevně věřím, že se k tomu vrátí Poslanecká sněmovna v novém složení. Je jich více než 70 000, a tak jak se vyvíjí demografická křivka, tak prostě my nejsme schopni ty lidi z těch pobytových zařízení vyhnat. Ale nehrajme tady hru o tom, že v pobytových zařízení už ty lidi nebudeme mít a že jim nemusíme zařídit, nebo že bychom jim neměli zařídit odpovídající podmínky.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
A zdůrazňuji to především proto, protože Ústecký kraj patří dlouhodobě, musím říct bohužel dlouhodobě, mezi kraje, na které bohužel systém financování sociálních služeb dopadá asi nejvíce. Každým rokem má Ústecký kraj zhruba 400 milionů propad. To znamená, o co žádá, tak nedostává.

A zásadně napravujeme i tu nespravedlnost, která se vlastně přijala v Poslanecké sněmovně i z důvodu toho, že bylo před komunálními volbami. Otázka je proč.

Já vás chci poprosit, abyste aspoň měli odvahu a čest pro tento návrh, který naprosto jasně odstraňuje perzekuci těchto lidí 30 let po konci komunistického režimu, ale aspoň tento návrh abyste podpořili. Ti lidé si to zaslouží. Takže prosím pěkně o podporu těchto návrhů. Jinak musím závěrem říci a také poděkovat i v rámci tohoto volebního období za mnoho návrhů, které jsme tady předkládali, které se týkaly podpory rodin, rodičů. Také prošlo zvýšení slevy na děti, na druhé a třetí dítě, velmi důležitý krok, který pomáhá motivovat pracující rodiče. Samozřejmě prošlo i zvýšení dětských dávek a dětských přídavků. Ale je tady spousta věcí, která ještě na tu změnu čeká, a je nutné ty věci udělat.
Děkuji. Jsem ráda a chtěla jsem poprosit, aby se tato věc opravdu zvážila, abyste ji vy zvážili, protože to je cesta, kterou můžeme jít. Takže jenom jsem chtěla poděkovat za to, že tady panuje shoda na tom, že toto je efektivní cesta, jak zlepšit systém důchodů.
Já se na to ptám, protože to tam není upřesněno, tak aby nám to bylo jasné.
Děkuji moc. Pokud si poslankyně nebo poslanec přečetli kompletní návrh včetně důvodové zprávy, tak je zjevné, že ten návrh zákona jasně říká: Padni komu padni. Takže na vaši otázku: i jeho by se to případně týkalo. Takže ale týká se to principiálně všech, padni komu padni.
Nyní faktická poznámka Pavla Bělobrádka, poté Mariana Jurečky.
Já bych odpověděl panu Okamurovi, prostřednictvím pana předsedajícího: ale vaše maminka, pokud vím, byla členka KDU-ČSL - tak to je jedna věc. Potom pan Bartončík z KDU-ČSL, tehdy z lidové strany, tedy z ČSL, odešel a založil si vlastní stranu. Takže to je jedna věc. A druhá věc, opakuji to, co říkal náš předseda. Je to jasné, je to padni komu padni.
Děkuji.
A kdo za to může?
Děkuji. Nyní pan poslanec Bauer, v rozpravě poté paní poslankyně Černochová.
Na závěr platí, že my tento návrh podporujeme a budeme pro něj ve finále hlasovat.
Ano, ona tu politiku dělá na Twitteru, nedělá ji tady v Poslanecké sněmovně, v sále. Tady to za paní ministryni musela odpracovat předsedkyně výboru sociálního Jana Pastuchová. Už to tady říkal kolega Bauer, že občanští demokraté ten návrh podpoří, jen takové malé ohlédnutí. Řada z nás je tady komunálních politiků, takže jsme vlastně léta upozorňovali na to, že tady skutečně dochází k velké disproporci mezi těmi poskytovanými finančními prostředky. Už tam také máme i hospicovou péči neboli péči paliativní. Takže díky za to, že na konci tohoto volebního období je tady nějaký návrh, na kterém panuje tahle shoda a který se odpracoval.
Já za všechny kolegy slibuji, že se ještě pokusím tento sněmovní tisk načíst na schůzi Poslanecké sněmovny v září. Nevím, jestli projde, neprojde, jestli se to stihne.
Děkuji. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?
Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.
Chci stručně okomentovat naši debatu na poslaneckém klubu.
Nyní žádám ještě zpravodajku, aby uvedla návrh doprovodného usnesení Sněmovny. Návrh nebyl přijat. Jedná se o Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula pauza, prosím o klid v jednacím sále. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Miroslav Grebeníček se omlouvá dnes od 12 do 14 hodin ze zdravotních důvodů. Hlasování číslo 16, hlasovalo 123 poslanců, pro 112, proti žádný, návrh byl přijat. Přistoupíme k dalšímu tisku. Jedná se o Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo a já předávám řízení.
Děkuji, pane předsedající. Bohužel, nebyla vůle Ministerstva práce a sociálních věcí předložit novelu zákona o sociálních službách a všichni poslanci ze sociálního výboru mi mohou potvrdit, že jsme opakovaně upozorňovali na to, že pokud nepřijde návrh, který bude řešit zákon o sociálních službách, protože se na to čeká osm let, tak to budeme řešit poslaneckou iniciativou. Zákon nebyl předložen, a tedy jsme se této poslanecké iniciativy zhostili, jak jsem vyjmenovala, s kolegy ze sociálního výboru, a navrhli jsme dva sněmovní tisky o zákonu o sociálních službách. Mrzí mě, že to musím řešit tímto způsobem, ale opravdu jsme čekali na zákon o sociálních službách. Toto je jenom polovina toho, co jsme chtěli s kolegy ze sociálního výboru upravit. Jedná se o vyhlášku 505, kterou jsme žádali paní ministryni, aby ji změnila. Dostala to úkolem od nás ze Sněmovny, od výboru pro sociální politiku, od pana premiéra, a bohužel se tomu tak nestalo.
Děkuji paní navrhovatelce. Je potřeba v prvním čtení hlasovat. Paní navrhovatelka nemá, takže jistě posečkáme. Prosím pana zpravodaje Sklenáka, aby se ujal slova a představil nám návrh.
Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla využít toho, že jsem mezi námi viděla pana premiéra. Chtěla bych mu říct, že klub občanských demokratů podpoří ten návrh, nebudeme vetovat devadesátku, ale zajímá nás jedna věc.
Vážené dámy a pánové, od samého počátku, kdy vybuchly muniční sklady ve Vrběticích, jsem ještě jako senátor za tento Zlínský obvod žádal a navrhoval náhradu škod pro postižené obce a občany. Proto jsem rád, že je návrh po mnoha letech dohadování konečně na stole, a je proto samozřejmé, že budeme hlasovat, celý klub SPD budeme hlasovat pro dnes projednávaný návrh. Je potřeba vyšetřit, kdo je skutečným viníkem této události, a žádat po něm odpovědnost. Každý muniční sklad, vojenský, civilní, podléhá přísným standardům a jejich kontrolu mají a měly dělat státní orgány. Od místních lidí dobře vím, že areál byl děravý jak cedník a mnozí si tam chodili pro výbušniny nebo zbraně jako do samoobsluhy. Poslední odhalená kauza je z přelomu let 2016 až 2017, kdy policie odhalila skupinu lidí, kteří si do areálu chodili jak pro třaskaviny, tak pro samopaly. Při domovních prohlídkách byly u podezřelých i dalších lidí zadrženy zhruba dvě desítky střelných zbraní, samopalů a také necelých 20 kilo výbušnin. A to si upřímně řekněme, že to byly jen zbytky zbraní, které nestihli zloději prodat. A co je nejzajímavější, bylo to už po výbuších, kdy se na areál soustředila pozornost celé země a doufám i státní správy, a kontrola by tedy měla být násobně vyšší. Máme tu verzi, že výbuch mají na svědomí ruští agenti. Rusové také potvrdili, že v Sýrii zabavili teroristům české nevybuchlé nášlapné protipěchotní miny. Vyšlo najevo, že ve Vrběticích byly uskladněny tyto pěchotní miny v rozebraných stavech, které ale mezinárodní dohoda z Ottawy zakazuje. Víme, že to dokonce už řešil soud, který rozhodl velmi šalamounsky, že miny tam sice byly, ale v rozebraném stavu, a že to smlouvy neporušuje. České nášlapné miny byly údajně vyvezeny z České republiky v rozebraném stavu a poté znovu smontovány na Ukrajině, případně v Turecku, předtím, než byly miny dopraveny k zákazníkům v Sýrii, především Islámskému státu, a rovněž do Libye, Konga a Jižního Súdánu. Rusové dokonce oznámili, že tyto zkonfiskované miny české výroby z výzbroje bývalé ČSLA mají už několik let, ale neřešili to, protože Česká republika byla partner a přítel. Teď nás v důsledku kroku naší vlády čeká mezinárodní žaloba za podporu nelegálního obchodu se zbraněmi. Podle všeho tedy některé firmy, které měly ve Vrběticích muniční sklady v pronájmu, používaly tyto prostory nejen pro uskladňování, ale především pro rozborku protipěchotních min, případně pro opačný proces, tedy pro sbírku rozebraných min do opět funkčního stavu těsně před vývozem do zahraničí k překupníkovi. Tímto překupníkem prý byl bulharský kšeftař se zbraněmi Emilian Gebrev, který deklaroval nákupy zbraní v České republice jako export do Bulharska pro koncové potřeby zákazníků v Bulharsku, případně na Ukrajině. Podle ruských novinářů však Gebrev vyvážel zbraně úplně jinam, konkrétně do Sýrie, Libye, Konga, Malawi, Jižního Súdánu, Nigeru a Pobřeží slonoviny. Transport probíhal loděmi z Varny do tureckých přístavů, kde se potom zboží dávalo dohromady ve workshopech, a potom zkompletované se dodávalo náklaďáky do Sýrie, anebo se znovu naložilo na loď, tentokrát pod tureckou vlajkou, a loď zamířila k pobřeží Libye. Odtamtud potom zbraně z České republiky - a nejen z České republiky, ale i z Polska - směřovaly k bojovníkům Islámského státu v Libyi a dalším klientům v rovníkové a válkami zmítané Africe.
Děkuji.
Děkuji. Někdo další ke změně procedury?
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Je to protinávrh, čili se bude hlasovat ještě předtím, než bude hlasován návrh kolegy Sklenáka, ano? Dobře, ještě někdo k proceduře? Kdo je pro proceduru ve znění kolegy Ferjenčíka.? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Dále samozřejmě je nutné posílit zásluhové a spořicí složky penzí a také chceme, aby solidární část byla jednotná. To je prostě holý fakt. Takže chtěla jsem tohle říct, protože se domnívám, že pokud nám všem závisí na důchodcích nebo záleží nám na tom, aby měli kvalitní život, aby měli peníze, za které se dá žít, tak nechápu, proč tohle nebyla priorita naší vlády a proč se tady scházíme dneska na mimořádné schůzi. Důchodová reforma tady měla být dávno. Toto za důchodovou reformu nepovažuji, je to předvolební slib ČSSD, který hovoří pouze o tom, že naše vláda je neschopná a pro důchodce za celých osm let nedokázala zajistit kvalitní a spravedlivé důchody. Děkuji za pozornost.
Já v těchto volbách nekanduji, ale ještě bych měl teď na poslední chvíli příležitost napravit tu největší nespravedlnost, která v těch důchodech panuje, a to, prosím vás, je nespravedlnost mezi mnou a mojí ženou. Mám doma konkrétní příklad obrovského rozdílu v důchodovém systému, protože já sám už jsem důchodce, moje žena už je také důchodkyně a rozdíl mezi námi je obrovský. Ten první důvod je, že byla devět roků doma s dětmi, a ten druhý důvod je, že byla 11 roků doma, když se starala o svoje rodiče. A teď, prosím vás, dobře mě sledujte. Moje žena pracovala v Komerční bance, prosím, a to po celou dobu, kdy bylo možné v té Komerční bance pracovat v průběhu jejího života. Prosím, přečtěte si ty skvělé ekonomické zprávy, které k tomuhle závěru vždycky dostupují. A teď se dostáváme k tomu, že já beru důchod, který je pětkrát vyšší, než je její důchod. Prosím vás, tuhle nespravedlnost dnes v kompletní výši neodstraníme. Ale já prosím alespoň o těch 500 korun, aby ta nespravedlnost mezi mnou a mojí ženou byla odstraněna alespoň symbolicky.
A vidím pana místopředsedu Fialu. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, já ten zákon považuji za nedostatečný. Tam si myslím, že jsou ty největší korupční problémy, kde si myslím, že bychom se na to měli zaměřit. Ale ten zákon se zaměřuje jenom na to, kolikrát napíšu, že za mnou někdo přišel do Poslanecké sněmovny a oslovil mě s něčím. Ano, chodí za mnou odboráři, chodí za mnou představitelé různých profesních skupin, a vlastně celá ta věc bude spočívat v tom, jestli někoho zapomenu zapsat, nebo nezapomenu, a jestli ten předmět toho jednání bude naprosto stejně zapsán, nebo nebude. Budou odříznuti od toho, co se vlastně v těch profesních skupinách děje a co by chtěly. Pak to dopadne tak, že budou lobbovat u neziskových organizací a ty si rozeberou jednotlivé poslanecké kluby, a aby se poslanci, kteří budou de facto mít problém se s kýmkoli setkat, aby uvedli to, co uvést mají správně, tak to za nás budou dělat neziskové organizace s politickým programem. Proč to v tom návrhu zákona není zaneseno? Proč tito úředníci a politici v tom návrhu? Tak to chápu já. Hnutí SPD má svůj protikorupční program. Máme i další věci, které se týkají protikorupčního programu. A v jiném kraji se zase rozebere dalších 50, 14, 15, 50 miliard a nikomu to vadit nebude.
Obrací se na nás třeba i velmi často Rekonstrukce státu. To bych potřebovala vědět, protože to si myslím, že také je velmi důležité, abychom si tady řekli. Jestli někdo, kdo má služební pas na to, aby mohl jménem prezidenta republiky jezdit do zahraničí, anebo jestli to jsou lidé, o kterých prezident prohlásí, že jsou to jeho poradci, anebo jestli to jsou lidé, kteří skutečně jsou někde uvedeni a jejich jména jsou známa. Za p) poradce člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
Minulé války tomu říkáme.
Děkuji. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, protože jsem v podstatě ve střetu zájmů, protože už prostě důchodový věk mám, nechtěla jsem vystupovat, ale musím opravdu říct dvě poznámky. Ta první je odmítnout to, že návrh na navýšení o 300 korun, případně o 500 je nějaký předvolební balíček. Je to prostě dorovnání nákladů, které seniorské rodiny, senioři, důchodci mají. Moje informace je, že neměli žádné.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dva návrhy podal kolega Michálek. Ty se týkají odškodnění za šikanózní ochranný dohled za minulého režimu a kompenzace pro středoškolské studenty za neoprávněné vyloučení ze studia za minulého režimu. Dokonce dochází k paradoxním situacím, kdy lidé dostanou menší důchod kvůli tomu, že odešli do důchodu později. Rozšíření vyloučené doby na sedm let, abychom podpořili pečující osoby. Díky za podporu tohoto návrhu.
Krátký příběh: o co chcete snížit důchod Marii Hadačové, dělnici, středoškolačce, která pracovala, byla poslankyní Federálního shromáždění, Sněmovny lidu, vážení. Prosím vás, ten návrh je nikoli otázkou finanční nebo politickou, je to přímý útok na legitimitu státu. Dostáváte se do úplně jiné situace, než jsou sousední státy. A to srovnání, které tady uvedl kolega Jurečka, je právně nekorektní a ústavně úplně hloupé. Jakým způsobem ji chcete potrestat? Víte, mně to připadá opravdu, že tady ty minulé války, jak to řekl Pavel Kováčik, bojujete zcela zbytečně.
Já se přiznám, že z nich nejsem nadšen.